Kdyby se někdo zranil, tak by ho nahradil někdo z lavičky, kde by byli hráči také dosazení kapitánem, ale na doživotí. Trenér by měl občas něco říct k taktice, ale protože o hráčích rozhoduje kapitán, tak by ho stejně nikdo moc neposlouchal. Myslíte si, že by takové mužstvo hrálo dobře? Myslíte si, že by se na to někdo díval? Myslíte si, že by takové mužstvo hned nesestoupilo? Jestli trochu rozumíte fotbalu, tak vám musí být jasné, že něco takového by nikdy nemohlo fungovat. Na sedm let zabetonované, rozhodují úředníci o úřednících, dalších sedm let, vybírá se jenom z vyvolených. A to nepřipomínám ani některé věci, které jsou úplně absurdní pro každého, kdo se někdy seznámil s chodem ministerstva. Jedni řídí sekce, druzí neřídí nic. To přece povede jenom k paralyzování ministerstev a nebude to nijak dobře fungovat. Co ten úřad vlastně bude dělat? Bude řídit státní úředníky, bude rozhodovat o jejich pracovním zařazení, bude koordinovat úřednické zkoušky a další věci. Ale to přece mohou dělat personální útvary na jednotlivých ministerstvech. Toto, co jste tu předložili, není zákon, který slouží České republice a jejím občanům. To heslo, se kterým do toho Sobotkova vláda jde, je jednoduché a mě nepřekvapuje, že se jím řídí vláda, která je ovládaná levicí. Když se na ten zákon podívám, tak to heslo, pod kterým je tam všechno vytvářeno, zní: Všechna moc našim byrokratům. Úředníci jsou tu pro nás, pro občany, jsou tu pro to, aby poskytovali kvalitní službu občanům, a jestli přijmeme tento zákon, tak uzavřeme byrokracii do chráněného prostoru, a tím stát občanům ještě více odcizíme. Já za Občanskou demokratickou stranu říkám, že při tomto tedy sekundovat nebudeme, vládě v tomto pomáhat nebudeme. Svoje vystoupení ale nekončím žádnými hrozbami, žádnými výhrůžkami ani žádnou hloupou poznámkou. Já svoje vystoupení končím tím, čím jsem začal. Novou nabídkou k jednání. Dámy a pánové, pojďme najít dobrý kompromis, pojďme připravit dobrý služební zákon. Je to odpovědnost nás všech.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych připomenout právě na tomto případě, že je tam řada podobností vůči služebnímu zákonu, který dnes projednáváme. Například i v případě ustanovení krajů a krajského uspořádání v České republice, které jsme také měli dáno v české Ústavě už od roku 1992 nebo 1993, a argumenty tehdy v Poslanecké sněmovně byly "je třeba naplnit Ústavu" a slyšel jsem to dnes zde z úst řady mých předřečníků, že říkali, musíme s tím pohnout i proto, že to máme v Ústavě, a měli bychom hledat nějaké optimální řešení tohoto návrhu zákona. Tehdy stejně jako dnes také platilo, že konstruujeme systém, který má fungovat ne jedno, ale více volebních období. A musím připomenout opozici, že to byl tehdejší premiér Miloš Zeman, který trval na tom, že má to být zákon, který bude více volebních období, že zkrátka se musí opozice dohodnout s koalicí a najít nějaké řešení, které možná bude mít nějaké chyby, ale bude mít delší dobu trvání. Není nejmenší důvod, aby v tomto zákoně nedošlo k něčemu podobnému Politická kultura se zásadním způsobem změnila oproti minulosti a je to velká škoda.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Další oznámení v této věci nemám. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Němeček z pracovních důvodů a paní ministryně Válková rovněž ze zdravotních důvodů.
Dobré ráno.
O tomto návrhu budeme hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Poprosím pana zpravodaje a potom můžeme pokračovat v rozpravě.
Je nutné zdůraznit, že toto zvýšení je nutné kvůli dosažení minimálního zdanění cigaret vyplývajícího ze závazku České republiky vůči Evropské unii ve výši 90 eur na tisíc kusů cigaret. Pozměňovací návrh A. Jde o pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který řeší regulaci předzásobení cigaretami. Opět se týká regulace předzásobení. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Rykala. Týká se problematiky prodeje tabákových listů a s tím souvisejících snah některých prodejců o únik před platbou spotřební daně. Správce daně je o tomto tabáku informován a může již dnes toto ustanovení u tabákových listů uplatnit. Pak bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, jejichž společným jmenovatelem je ve srovnání s návrhem Ministerstva financí především snížení pevné sazby a na druhou stranu zvýšení minimální sazby na cigarety.
ěkuji vám za pozornost.
Někteří kolegové se mi smějí, někteří mě litují, nicméně je to velký úkol a k tomu úkolu patří to, že zde převážnou většinu času musím sedět, pokud si například nejdu zrovna odskočit nebo na kávu, a poslouchat projevy.
Doufám, že to není jediný, který si pamatujete, pokud jste si to nepřečetl před chvílí na internetu, abyste předvedl, že nemáte co říct.
Další s faktickou poznámkou pan poslanec Chvojka.
Je to ministr a on předložil prostřednictvím Sněmovny služební zákon.
Děkuji. Mám zde přihlášené tři poslance s faktickou poznámkou. Pouštíte, dobře. Máte slovo, pane poslanče.
Ten materiál říká zhruba následující: Přijetí služebního zákona slibovali v předvolebních debatách mnozí lídři politických stran. Z normy, která má upravit postavení státních úředníků, se stalo jedno z klíčových volebních témat. Ten zákon má zvýšit kvalitu a efektivitu státní správy, zajistit její profesionalizaci, odpolitizování a stabilizaci. Na vládě se diskutovaly tři varianty a prošla až třetí varianta a opozice tehdejší ji označovala za paskvil. Na rozdíl od Nečasovy vlády se kabinet Jiřího Rusnoka rozhodl, že upřednostní veřejnoprávní úpravu od soukromoprávní. Soukromé právo, z něhož vycházel návrh zákona z doby Nečasovy vlády, upravuje vztah mezi účastníky, kteří jsou si rovni. Zákon dává úředníkům skoro stejné postavení, jako mají ostatní zaměstnanci. Typický je například kariérní řád, možnost disciplinárního trestání, zaručuje speciální ochranu, jako jsou definitiva či ztížené podmínky pro odvolání. Může však od úředníků více požadovat, například vzdát se práva na stávky. Proto se vláda v demisi pouštěla do přípravy tak závažné normy, jakou je služební zákon, a byla za to kritizovaná. O přijetí zákona bude rozhodovat Parlament České republiky v současném složení.
Já se omlouváme, pane poslanče.
Děkuji. Svým dopadem na fungování státu a komplexností se podobá agendám, jako byla například příprava vstupu České republiky do Evropské unie či do NATO. Čili vidíme, že ta historie se stále opakuje. Jaké bylo stanovisko Rekonstrukce státu, platformy, která zde byla mnohokrát zmiňovaná.
Protože i to byla správná poznámka, že vlastně ten systém státní správy je rozprostřen na celém území České republiky. Protože to bude muset udělat to generální ředitelství. Což samozřejmě zase nezpružní výkon státní správy a fungování České republiky jako celku. Že neplatí, že se tady bavíme o rovných podmínkách pro všechny státní úředníky, to je také potřeba tady silně říci. Prostě je potřeba, aby i státní úředníci věděli, že tady budou jiné kasty. Vychytaly se jemnosti fungování veřejné správy tak, aby celá záležitost mohla fungovat. To už není náhoda. Mně je v zásadě jedno, jestli ta veřejná správa bude fungovat tak či onak. A bude tady další centrum moci jménem generální ředitelství. Ať se zvedne premiér nebo předseda poslaneckého klubu sociální demokracie a hnutí ANO a další a řeknou ano, tak pojďme, udělejme odborný tým o pár lidech.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsme ráno odhlasovali, že třetí čtení budou probíhat do 15 hodin včetně diskuse, a 15. hodina se teď naplnila, tak vás požádám, protože budu muset přerušit jednání schůze, abyste svoji řeč dokončil v pátek jako první po zahájení rozpravy.
Děkuji, budu pokračovat v pátek.
Protože jsme si odhlasovali projednávání třetího čtení do tří hodin odpoledne, které nyní jsou, tak já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za váš čas.
Já bych velmi rád, aby tohle tady zaznělo znovu, fakt, že se lidé, kteří to mají na starosti, celé té záležitosti nevěnují. Já bych chtěl říct jednu svoji vlastní zkušenost o tom, co vlastně my tady připravujeme. Já jsem prošel funkcí komunálního politika i regionálního politika. Díky tomu dneska je na Kladensku významná a velká průmyslová zóna zaměstnávající tisíce lidí. Nepotřebovali jsme k tomu žádný další silný zákon, který by odděloval fungování, řeknu, legálně, legitimně zvolených zastupitelů, ať už Parlamentu, či samosprávy měst a obcí, či kraje od státních úředníků. Termín schopnosti fungování státní správy jako celku. To si opravdu myslíte, že když bude na ministerstvu ministr bez schopnosti motivovat lidi k tomu, aby pracovali pružně, rychle a často možná i nad rámec času, protože to Česká republika potřebuje, že se Česká republika někam pohne, pokud tohle oddělíme? Ministr je tady od toho, aby dobře řídil ministerstvo a motivoval státní orgán k tomu, aby také naplňoval volební program, s kterým šel do voleb, a že lidem bylo něco slíbeno. Někdo vyhraje volby, sestaví se vláda a tato vláda by měla naplnit svůj volební program. Ten volební program by měla prosazovat prostřednictvím svých ministrů. A to přece není ta nezávislost, kterou si přejeme! Když se projednával zákon reformy veřejné správy, zákon o krajích, řešilo se podobné dilema. Nakonec jsme po diskusi, bez toho, aniž bychom museli dělat nestandardní kroky, které se tady bohužel v této Poslanecké sněmovně odehrávají, ten problém vyřešili tak, že nevznikl žádný úřad uvnitř krajského úřadu, úřad státního tajemníka, nebo státního úředníka, který by sám personálně řídil chod úřadu. Protože to by prostě jednak nebylo funkční, a všichni to vědí, všichni to tak cítí, a také by to bylo mnohonásobně dražší. Mám ještě jednou důležitou poznámku.
Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, vážená vládo, paní kolegyně a pánové kolegové. V souvislosti se zákonem o odpadech se také hovoří často o biologicky rozložitelných odpadech. Ty jsou obvykle využity do výstupů, které mají charakter hnojiva používaného v zemědělství. V podrobné rozpravě navrhnu drobnou úpravu tak, aby Ministerstvo zemědělství se už podílelo a spolupracovalo na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kudelu. Prosím, aby se potom připravil pan poslanec Zahradník.
Ještě jednou dobrý den.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů mohou být provozována pouze na místech a v čase touto vyhláškou stanovených, nebo určit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování zařízení ke sběru nebo výkupu zakázáno.
Já bych si dovolil přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k pozměňovacímu návrhu.
Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu
Teď jsem slyšel spoustu překrásných řečí o tom, jak jsou ty daňové úniky vyloučeny, protože jsou stanoveny přísné normativy na jednotlivý druh toho, co je polní práce. Jestli to nevíte, já vám to řeknu. Pane ministře, vy jste daleko zkušenější traktorista než já. Tak to, co vy se tady snažíte Poslanecké sněmovně i veřejnosti říct, jak jsou to přesné normativy bez úniku, je přesný součet nepřesných čísel, která už 15 let neplatí. A tady chci znovu říct, že si vůbec nemyslím, že to budou dělat ti drobní zemědělci. Ti, kteří se na to těší nejvíc, což jsou skutečně ti drobní zemědělci, ty nepodezírám z toho, že se těší na to, jak budou přeprodávat zelenou naftu a jak si namastí na zelených únicích. Všichni známe ty vlastníky obrovských zemědělských ploch, kteří v životě nehospodařili, kdo ví, jestli někdy vytáhli paty z města, a pro ně tato daňová distorze bude obrovskou příležitostí, jak se hluboce zamyslet, jak tam ty daňové úniky vymyslet. A ujišťuji vás, že jsou ve svém uvažování většinou rychlejší než my. Protože oni ty zločinecké mozky mají. V Poslanecké sněmovně se ty zločinecké mozky vyskytují pouze sporadicky. Už jenom proto, že i ty mozky se vyskytují pouze sporadicky.
Prosím, máte slovo.
Říkal pan kolega Faltýnek, že se na to mám nezaměřovat. Tak já jenom na konto reakce pana kolegy Kalouska, co se týká těch kontrolních orgánů.
Já jsem původně nechtěl vystupovat k tomuto tématu. Ale když se tu vážně mluví o tom, co by zemědělcům pomohlo, já jsem také přesvědčen o tom, že to není zrovna ta zelená nafta. Že to není absolutně klíčové pro české zemědělství. A i pan ministr Jurečka musí sám dobře vědět, že nikdo nikdy nezměří přesně, kolik toho naliju do traktoru a kolik toho naliju do osobního auta. A že tam dochází k věcem, které jsou nezměřitelné.
Děkuji, paní předsedající. Ale nicméně k tomu, co zde bylo vyřčeno. A i v případě dotačních titulů je nemalý potenciál k případnému zneužití. Já neříkám, že není žádný. V každém případě, kde jdou veřejné peníze, je nějaký prostor pro zneužívání. Ale tady opravdu bych řekl, že ten problém zveličujete obrovským způsobem.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Než zahájím podrobnou rozpravu, přečtu několik omluv. Eviduji přihlášku pana poslance Urbana. Prosím. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Prosím, pane ministře. Ujměte se slova.
Proč teď chcete škodit republice? Lhali jste tenkrát? Něco takového bylo nereálné. Byla by to hloupost z mého pohledu. Výhoda pro jednoho je diskriminace pro druhého. Ale Urbanovu odvahu je potřeba ocenit, a proto jeho pozměňující návrh podpořím.
To je poprvé, co to přiznal, protože předtím, když jsme o tomto návrhu tady mnohokrát hlasovali, tak vyhrožoval propadem příjmů státního rozpočtu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych chtěl jenom zareagovat na slova pana ministra financí. Náš návrh se snaží, aby byl rovnoměrný v absolutních částkách. Nemá cenu se chytat za slovo, kdo má pravdu, když každý mluvíme o jiném kritériu.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler před ostatními přihlášenými do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Nejsem, jsem zarytý a dlouhodobý nekuřák. Ale to není důvod, proč jsem se hlásil. Takže tato informace tedy není pravdivá.
Děkuji a dovolím si je předat panu zpravodaji.
Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Stupčuk, přihlášený do podrobné rozpravy.
Abych uvedl jeden příklad. Dotace pro některé operační programy ze strany Evropské unie nebyly v době vlády Petra Nečase zastaveny kvůli absenci služebního zákona, to je úplný nesmysl, ale byly zastaveny kvůli chybám v čerpání nebo kvůli nedostatečným kontrolním mechanismům. S existencí zákona o státní správě to nesouviselo v žádném případě. Když říkám, že skoro žádná věc, kterou zde vládní koalice navrhuje, občanům nepomůže, tak bych měl pro spravedlnost dodat, že jsou tu některé věci, které jsou opravdu užitečné a se kterými souhlasíme. Jako příklad bych uvedl slevu na dani pro pracující důchodce. Je sice trochu nepochopitelné, proč jste nesouhlasili s naším návrhem, na druhé straně chápu, když chcete důchodcům omezit jejich celkový příjem na 850 000 korun ročně, že jste s tím souhlasit nemohli. Nebo sleva na dani na druhé a další dítě, to je věc, kterou zase jsme připraveni podpořit a pokládáme ji za rozumnou.
Slovo má pan ministr Dienstbier, po něm je přihlášen pan předseda vlády.
Myslím si, že některé ty poznámky dokonce byly zcela cynické. V první řadě tady zaznívá, že Evropská unie po nás v podstatě vůbec nic nechce. Máme ze včerejška stanovisko Evropské komise, které požaduje zahrnout závazek České republiky ve vztahu ke státní službě do dohody o partnerství. Ten závazek odkazuje jednak na specifická doporučení pro Českou republiku ve vztahu k veřejné správě a ke státní službě a zároveň na ex ante kondicionalitu podle tematického cíle číslo 11 pro čerpání evropských fondů. Jinými slovy, Česká republika nebude čerpat ani jednu jedinou korunu nebo euro z těchto fondů. To abychom věděli, o čem se bavíme, a aby už tady nezaznívaly ty cynické výmluvy na to, že někdo chce vidět něco černého na bílém a že jinak máme spoustu času. Máme tady jeden jediný komplexní pozměňovací návrh. Já jen abychom si tady neříkali nesmysly, ale pravdivé informace.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že by vláda měla poslouchat to, co říká opozice. To patří k parlamentní kultuře a patří to k fungování parlamentní demokracie. Čili já jsem poslouchal to, co říkal pan předseda Kalousek, a poslouchal jsem to, co říkal pan předseda Fiala. A také si myslím, že by vláda o těch slovech opozice měla přemýšlet, protože velmi často opozice dokáže upozornit na reálné problémy, kterých si třeba předseda vlády nebo ministr nevšimne. Protože kdybyste to uměli, kdyby to za vás fungovalo, tak jak je možné, že Česká republika je nejhorší ze všech?
Jestli dovolíte, nebudu kopírovat jeho vystoupení, protože se vyjádříme k oněm jednotlivým bodům. Pan ministr financí je přesvědčen, že zrušení zdravotnických poplatků a zavedení třetí sazby DPH je pitomost a chyba, kterou si vláda špatně spočítala. Takže zda vláda teď předkládá zákony užitečné pro občany, nebo pitomosti a chyby, spíše ponecháme na košatou vnitrokoaliční diskusi, které jsme mohli naslouchat v minulých týdnech, a jaký je náš názor, řekneme u jednotlivých bodů. To, u čeho bych se zastavit chtěl, je onen skutečný důvod svolání mimořádné schůze, a to projednávání služebního zákona. Již podruhé máme služební zákon na mimořádné schůzi, s tím samým odůvodněním, jak je to nesmírně důležité, projednat to tady a teď. Protože když to tady a teď neprojednáme, tak nám hrozí obrovské sankce, dopady. Aby pak následovaly čtyři měsíce, více než 120 dní diskusí, o kterých jsme toho příliš mnoho nevěděli kromě toho, že jsme věděli, že se hádáte, ale o co se doopravdy hádáte, jsme příliš nevěděli. Dámy a pánové, prostě po čtyřech měsících jsme dostali na stůl úplně nový text, jako kdybychom tady v tom lednu vůbec nebyli!